Děkuji.
Takže já vyhlásím pauzu na oběd a uvidíme se tady ve 14.30 na interpelacích.
Nominace, kterou si pan premiér prosadil přes Ministerstvo zahraničních věcí, dnes již přes bývalého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, je samozřejmě naprosto troufalá i z pohledu kariérních diplomatů pracujících na Ministerstvu zahraničních věcí. Samozřejmě to přináší do systému stabilitu a od toho má být ten služební poměr. On se takhle dokonce... Samozřejmě pan premiér mi odpověděl na tuto interpelaci, že všechno je skvělé, že pan Adam Vojtěch tu práci zvládne. Uvidíme, jak to dopadne, jak to celé bude. Já jenom prostě považuji za důležité zmínit, že zahraniční služba není holubník.
Další interpelaci přednese paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Další vystoupí pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Já jsem ho totiž nezaznamenal mezi těmi čtenými omluvami. Já tedy tím pádem děkuji za tuto možnost.
Ano, děkuji. V tom případě poprosím, aby svoji interpelaci na ministra kultury přednesl pan poslanec Patrik Nacher.
Dámy a pánové, pane ministře, pane předsedo, pěkné odpoledne. Sám se v té věci nějakým způsobem také angažuji. Je to i o nějaké komunikaci s jednotlivými vysílateli, s jednotlivými televizemi, ale myslím si, že velkou roli v tom může hrát právě Ministerstvo kultury a jejich přístup.
Váš čas, pane poslanče. Slovo má pan ministr kultury.
A druhá věc. A ona je řekněme jednoduše taková spíš obecná, takže Česká republika se snažila o přesnější a konkrétnější zadání pro provozovatele.
Tuto interpelaci jsme tedy přerušili do příštího projednávání písemných interpelací. Kdo je proti?
Mně se tu vkrádá jedna neodvratná myšlenka. Nám tady bylo zabráněno, aby se tady projednala zpráva NKÚ ohledně nákupů těchto různých věcí, jako jsou roušky, respirátory plus testy. Jinak co se týká testů, které vyvinuli čeští výrobci, je u nich testována poměrně vysoká spolehlivost, tak ty se v České republice nepoužívají.
Děkuji za dodržení času. Odpověď obdržíte písemně. Poprosím, aby svou interpelaci na ministra zdravotnictví přednesl pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Děkuji, pane předsedající. Ochota ministrů a členů vlády odpovídat na interpelace je opravdu značná. Nebo možná je to strach, nevím. Takže svoji interpelaci přednesu, až pan ministr se uráčí, a své výtky poprosím pana předsedajícího, aby panu ministrovi sdělil.
Děkuji za slovo. Já se velmi obávám velkého počtu zejména malých a středních podnikatelů, kteří už neotevřou poté, co skončí poslední restrikce uvalené na ně vládou České republiky. Chci se proto paní ministryně zeptat, jestli nepočítá s tím, že by se odpustily zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro podnikatele. ODS připravila takový návrh zákona, který jsme připraveni podat.
Já vám děkuji a slovo předávám paní ministryni financí.
Děkuji za slovo, pane předsedo. V současné době jsou předloženy dva sněmovní tisky. Tady to nelze plošně, nelze prostě to udělat jinak než plošně. Znamenalo by to v době covidu za prvé velký dopad na zdravotní pojišťovny, které vlastně... teď jsme navyšovali platbu za státního pojištěnce historicky na velmi vysokou částku, letos to bylo asi o 55 miliard, loni asi o 26, sociální také, a proto my jsme v podstatě přistoupili k navýšení kompenzačního bonusu na tisícovku, abychom vynahradili všem těm, kteří vlastně jsou postiženi v důsledku pandemie vládními restrikcemi, to, že tady mají jakýsi výpadek a že platí to minimální sociální, zdravotní.
Předpokládám, že asi nebude velká, třeba ve velkých městech to asi problém vůbec není.
Pečující osoby jsou zařazeny do pozdější fáze, já vím, že ty termíny je těžké určit.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, my se snažíme v ideálním případě neurčovat nějaké časové horizonty.
Dámy a pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti pravomocného uložení pokuty ve výši 550 milionů korun Ministerstvu obrany České republiky ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků. Toto porušení zákona mělo spočívat v tom, že vámi vedené ministerstvo uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než bylo dalšímu účastníku soutěže na tuto armádní zakázku, italské společnosti Leonardo SpA, doručeno rozhodnutí o jeho námitkách. Prosím konkrétně.
A ke slovu se dostává paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou.
Toto zjištění mě samozřejmě zaskočilo a velmi nemile překvapilo, neboť i nadále se předpokládá velký nedostatek kapacit základních škol v okolí velkých měst, především pak ve Středočeském kraji. Chápu sice, že v příštích letech bude muset Česká republika na základě svého současného státního dluhu hledat úsporná opatření, nicméně úspory bychom měli hledat na smysluplných místech, nikoliv tam, kde se šetřit zkrátka nedá, a vzdělání a kvalita výuky nebo alespoň zajištění toho, aby děti měly kam chodit do školy, jako úplné minimum je základním předpokladem pro fungování a rozvoj moderního státu. To je rekord, který předčil finanční krizi z předcházejících let, je proto jasné, že budoucí vlády budou muset šetřit, k tomu jste se ostatně zavázala i ve svém Konvergenčním programu, který jste odeslala Evropské unii. Ale opravdu si myslíte, že bychom měli úspory hledat právě v oblasti školství? Děkuji za odpověď.
Rozhodně školy nejsou rozpočtovým otloukánkem.
Já vím, že tam skutečně bylo třeba se setkat, chtěl bych ujistit, že to setkání se konalo.
Tak děkuji.
Já děkuji panu ministrovi za tu odpověď. Pravdou také je, že i my tady můžeme jít příkladem, a měli bychom. To znamená, že to není často o tom zákonu samotném, ale i o té vůli k tomu zpřístupňování.
Pan ministr má zájem reagovat. Já vám děkuji a prosím pana poslance Jiřího Kohoutka, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Potvrdil to lékař a bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch. Jedná se podle něj o pacienta v produktivním věku, který je hospitalizován se středně těžkým průběhem nemoci. Máme u nás tedy první plně očkovanou osobu infikovanou jihoafrickou variantou koronaviru, zatím má středně těžký průběh a není to senior. Ano, víme, že ochrana vakcinací nikdy není stoprocentní. Vážený pane ministře, táži se vás tedy: Jak vidíte plán vakcinace v souvislosti s neustálými mutacemi viru, kdy vakcína vyvinutá na konkrétní podobu jednoho viru je prokazatelně na jinou mutaci neúčinná? Jaký by to mělo dopad na lidské zdraví a také na ekonomiku a společnost obecně? Jsou mutace dle vašich informací přirozeným vývojem a přizpůsobováním viru, anebo nesou známky umělé modifikace, jak tvrdí doktorka mikrobioložka Soňa Peková?
Nyní svou interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Lubomír Volný, připraví se Radek Koten.
Děkuji, pane předsedající.
Takhle je to totiž konstruováno i u ostatních případů.
Děkuji a požádám paní ministryni o odpověď.
My jsme to takto koncipovali.
Proč to nejde započíst? Proč neudělat změnu zákona?
Výzvy už jsou také vyhozené. Ale zatím jsem nezaznamenala, že by to byl nějaký masový problém. Dali jsme to na dvojnásobek, ten kompenzační bonus.
Děkuji.
Vážený pane ministře, systém rozdělování obyvatel do jednotlivých skupin podle míry priority jejich proočkování je leckdy trochu mezerovitý. Občas z něj totiž vypadávají skupiny, které jsou svou charakteristikou v podstatě totožné s těmi, na něž systém naopak pamatuje. Bez zajímavosti jistě nebude ani vysvětlení, proč k této změně došlo. Neustálé změny již přijatých rozhodnutí vládu, do které jste se odvážně pustil, bohužel charakterizují a obávám se, že ani v tomto případě jí nedělají dobré jméno. Děkuji za odpověď.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.
My jsme to probírali opakovaně a narazili jsme na problém, jak definovat dobře tu skupinu těch, kteří ošetřují, protože většinou se jedná o nějaké rodinné prostředí, kde je jeden rizikový pacient, o kterého se nestará jenom jedna konkrétní osoba, ale mohou to být nejen příslušníci té rodiny, může tam docházet třeba někdo z okolí a podobně, přinášet jídlo. Čili my jsme nebyli schopni určit množství takových lidí a definovat to, kdo na to má nárok. Čili to opravdu narazilo na definici takového institutu a koho se týká.
Přesně tak, jmenování Adama Vojtěcha velvyslancem je prostě jednou z mnoha ukázek toho, jak česká zahraniční politika je vedena nesystematicky, chybně a proti zájmům České republiky.
Děkuji. Pan poslanec Bžoch se hlásí, nevím, jestli do rozpravy, nebo s faktickou poznámkou. Prosím.
To, že jsou politické nominace, je dáno historicky a nezavedl to nikdo jiný než Edvard Beneš, o kterém jistě víte, že bez něj bychom republiku neměli.
Pan poslanec Lipavský bude reagovat také faktickou poznámkou.
Pak by to dávalo smysl, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. Proč jste si ho tam nechali od Pražského hradu dosadit?
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Myslím si, že pro vaši politickou stranu, respektive hnutí, jsou velmi inspirativní Spojené státy americké.
Pan poslanec Bžoch s faktickou poznámkou. Prosím.
Já už budu velmi stručný. Výborně, měl byste se stydět.
Pan poslanec Lipavský se hlásí k faktické poznámce.
Já si pouze dovolím uvést na pravou míru dvě informace, které zazněly od paní poslankyně Červíčkové. Není to nic osobního. S panem poslancem Vojtěchem se znám pouze tady, jak se potkáváme na chodbách. Děkuji za pozornost.
Táži se poslance Lipavského, zdali navrhuje nějaké usnesení Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. Budeme hlasovat o dvou interpelacích, které jsou zde navrženy k přerušení. Já jsem tu tedy pana ministra viděl, ale věřím, že takto to můžeme v tuto chvíli hlasovat, pokud nikdo nic nenamítá.
Otázka tedy zní, kdy dáte jasná pravidla pro sportování. Děkuji vám za vaši odpověď.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsme opravdu banánovou republikou? Uvádí se, že to zatím není prokázáno, že to bylo v důsledku vakcinace, ale uvidíme, jak to dopadne.
Poprosím pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Nouzový stav umožňuje obejít zákon o veřejných zakázkách. Chci se zeptat, neboť jsem zachytil, že jste se sám někde vyjádřil, že nic tajit nechcete a nebudete, zdali zveřejníte tyto smlouvy uzavřené v rámci nouzového stavu a zdali také zveřejníte pokračování jednotlivých nákupů zdravotního materiálu, neboť jdou kolem toho velké fámy a myslím si, že by věci prospělo, kdyby celá záležitost byla transparentně otevřena.
Odpověď obdržíte písemně.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, obracím se na pana premiéra s interpelací, která se týká problematiky výjimek na přísné emisní limity BREF. Všechny tyto zdroje musí požádat o výjimku, aby získaly čas na nalezení nových komerčně využitelných technologií, které by splnění limitu umožnily. V případě jejího neudělení budou muset ukončit výrobu. Moje otázka zní: Je vám a vládě známo, že v případě neudělení výjimek může dojít již v nejbližší době v České republice ke kritickému nedostatku elektřiny? Další otázka: Jaký je postoj vlády k udělení těchto výjimek? Chystá se vláda podpořit výzkum v této oblasti?
Vážený pane premiére, od pondělí musí být vládní opatření vydávána v souladu s pandemickým zákonem a v jeho rámci. Přesto však Ministerstvo zdravotnictví tato opatření vydává a jsou nedostatečně odůvodněna, ale také zároveň jsou napadána pro svou iracionalitu, disproporci a diskriminační povahu. Příkladem je plošné omezení v podobě zákazu přítomnosti veřejnosti v uzavřených sportovištích, posilovnách, saunách a podobně. Některým provozům udělilo Ministerstvo zdravotnictví výjimku, avšak už neodůvodnilo proč. Zdá se ale, že vláda opět přistoupila k zákazům bez toho, aniž by jejich smysl a důležitost vysvětlila, a tak na ni už zase míří žaloby od těch, koho se opatření dotkla. Proto se vás ptám jako premiéra, jako předsedy této vlády, která je za vydávání opatření zodpovědná: Přijde vám logické a správné, že vláda významným způsobem omezuje životy občanů České republiky a nenamáhá se ani s tím, jim tato omezení vysvětlit a odůvodnit, a to přesto, že na tento zcela zásadní nedostatek upozorňujeme my jako opozice, média, ale i běžný občané už rok? Znamená to, že vláda už rezignovala na vládu práva a rozhodla se, že její nařízení stojí nad zákonem?
Já vám děkuji, paní poslankyně. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.
Dobrý den, vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, předpokládala jsem, že zde budete, jelikož jsou to vaše první interpelace. Moje interpelace se týká testování ve školách. Podle mě a podle mnohých lidí, rodičů nemá toto testování smysl, zatěžuje a rozděluje společnost. Podporuji také petici, která má přes 13 000 podpisů, od iniciativy Vraťme děti do školy. Antigenní testy nejsou vhodné pro plošné testování bezpříznakových jedinců, a tedy bezpříznakových dětí. O několik hodin později byl tomuto dítěti udělán PCR test, který byl negativní. Do školky se tedy vrátilo, ale toto trauma již bude mít nadále. Vaše testy jsou tedy velice nespolehlivé.
Děkuji. Pan poslanec se dále hlásí do rozpravy, takže slovo má pan poslanec Janda.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře kultury, vážený pane kolego poslanče, já bych chtěl jenom říci, že areálem Jánských Koupelí jsem se osobně zabýval, když jsem byl ministrem, a tento areál jsem osobně navštívil. Já se opravdu přimlouvám za to, aby co nejrychleji proběhla případná jednání na místě a aby se s velkou vážností a skutečně s racionálním a rozumným přístupem postupovalo dál, protože mám pocit, že v mnoha případech, a nejenom v případě těchto Koupelí, situace je taková, že chceme něco zachránit, ale nemáme na to finanční prostředky. Takže dříve nebo později o ty památky přijdeme a investor pouze čeká, čeká, čeká. Takže děkuji za tu iniciativu pana ministra, nicméně pokud by chtěl informace, tak mu je mohu naprosto přesně předat včetně fotodokumentace, protože jsme opravdu procházeli celý areál krok po kroku.
Děkuji. Děkuji za dodržení času. Pan premiér Andrej Babiš na tuto interpelaci odpověděl.
Je to zvláštní interpelace, je to zvláštní situace, protože nastávající velvyslanec ve Finsku je zároveň přítomen v sále.
Ve školství bude číslo daleko vyšší vzhledem k výsledkům testování, nezmiňuji ani psychické a sociální důvody. Ale, pane premiére, ukončete nesmyslné testování dětí ve školách.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Připraví se pan poslanec Radek Koten.
Ahoj, přátelé a kamarádi. Vítám vás u přímého přenosu.
Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Koten, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající a vážený pane nepřítomný premiére. Jak jistě víte, tak na západ od nás mnoho států odstupuje od očkování vakcínou AstraZeneca a my potřebujeme nějakou alternativu. Ty alternativy se nám tady tedy nabízí, protože po jednání pana prezidenta a oslovení různých států na východ od nás je možné zajistit vakcíny jak Sputnik, tak popřípadě Sinopharm. Dokonce se nám tady rozmáhá očkovací turistika, tedy i čeští občané jezdí za očkováním do Srbska. Moje otázka tedy zní, jestli tento stav je pro vás přijatelný, nebo jestli s tím opravdu hodláte něco dělat a chcete se tedy zařadit mezi státy, kde očkování funguje, anebo jestli chceme být stále s očkováním na chvostu Evropy.
Také děkuji. Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jakub Janda.
Vážený pane premiére, před našima očima už dlouhé měsíce enormním tempem narůstá státní dluh. Nyní ovšem Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výroční zprávu, ve které uvádí, že to vlastně není tak docela pravda. Podle této zprávy totiž téměř polovina nárůstu loňských výdajů státního rozpočtu s bojem proti pandemii vůbec nesouvisela. Nezávislý úřad pro kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu konstatoval, že minimálně 147 miliard z výdajů státního rozpočtu šlo jinam než na opatření související s pandemií. Obojí totiž současně neobstojí. Dále úřad kritizoval fakt, že od roku 2016 sice roste počet státních zaměstnanců, ale samotný výkon státní správy se nijak významně nezlepšuje. A povšiml jste se také toho, že vláda nedokázala jednat systematicky v cílení veřejných prostředků na rozvoj infrastruktury, na digitalizaci nebo sociální oblast? Pane premiére, pokud to máme chápat jako výsledek působení vaší vlády, je to dost neradostné, že? Jak je možné, že vláda, kde se pod vaším vedením vystřídalo už tolik ministrů, nebyla schopna se tak závažným nedostatkům vyhnout? Děkuji předem za písemnou odpověď.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére. Heslo "ve zdravém těle zdravý duch" může znít archaicky, zastarale, ale prostě je to tak. Chápu, že koronavirová krize si žádá různá omezení. Můžeme vést debaty o tom, která jsou nutná a která zbytečná, názorů je spousta, a já nechci tuto situaci zlehčovat, ale odmítám diskuze o tom, jestli potřebujeme sport a pohybové aktivity. Ta debata se má vést jinak: za jakých podmínek a s jakými opatřeními. Lidé nevědí, co vlastně platí, co se oznámí ve středu, tak už je do konce týdne třikrát jinak.
Pan poslanec Beitl to stihl akorát. Můžete přednést svoji interpelaci na ministra školství Roberta Plagu. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.
Je úplně v pořádku, že jde o děti zdravotníků i pedagogických pracovníků, příslušníků složek IZS a dětí sociálních pracovníků. Méně pochopitelné to ale je v případě zaměstnanců Finanční správy, úřadů práce nebo České správy sociálního zabezpečení. Jsou totiž i jiné potřebné profese, ale budiž. Zajímá mě však, zda si uvědomujete, že s provozem například škol, ale třeba i nemocnic jsou spojeny i jiné profese než zdravotnické nebo pedagogické. Mám na mysli uklízečky nebo kuchařky a další, bez jejichž činnosti škola nemůže fungovat. Například u nás v Libereckém kraji jde v průměru o tři až čtyři děti na jedno školské zařízení, jejichž rodiče pracují ve školách, ale nejsou přímo pedagogy a jejich přítomnost na pracovišti, tedy ve škole, je pro její chod důležitá.
Odpověď obdržíte písemně.
Stačí mi, jestli ano, nebo ne.